Přečtu omluvenku. Dnes od 17 hodin z osobních důvodů, zítřejší den celý z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina. Vzhledem k tomu, že je ukončena rozprava, tak nemohu udělit faktickou poznámku, s kterou se hlásí pan poslanec Grospič.
Ona přece mluvila o tom, že bylo tisíce případů, kdy ten ombudsman pomohl, a bez pravomocí. A potom chci navázat ještě na další, na to tvrzení, že ombudsman potřebuje nějakým způsobem právo se sám obracet na Ústavní soud. Zákony, které přijímáme, tak tady přijímáme, 200 lidí o nich rozhoduje, 150 lidí v Senátu o nich rozhoduje, potom to podepisuje prezident. Proč by měl mít ombudsman, někdo jiný, tak jak říkal pan Stupčuk vaším prostřednictvím, měl by mít pravomoc se sám přímo obracet?
Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím? Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Pletichu a potom s přednostním právem pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.
Odůvodnil jsem ho již na předchozím jednání v obecné rozpravě.
Já děkuji.
Takže když se pan ministr hlásil o závěrečné slovo, tak ho samozřejmě měl dostat.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji.
Ano, děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já naprosto nesouhlasím s tímto postupem, naopak si myslím, že ředitel školy má mít právo tyto věci určovat, zejména pokud jde jako v tomto případě o dodržování hygienických předpisů. Proto navrhujeme vložit do zákona ustanovení, že pokud ochránce zasahuje do činnosti úřadů a zařízení, musí přitom upřednostňovat hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před náboženskými pravidly pro odívání. Odmítám, aby u nás náboženské symboly byly jakýmkoli způsobem privilegovány. Pro všechny musí platit stejná pravidla. Právě ve zdravotnictví je hygiena maximálně důležitá a nelze ji nijak podmiňovat. Jsme ve střední Evropě, v České republice, a rozhodně zde nemáme teokratický stát. Proto chci, abychom se podle toho chovali všichni a nepodlézali náboženství, které je pro nás cizí. Děkuji za pozornost. A ještě bych vás, paní předsedající, chtěla požádat - já jsem tam přihlášená ještě jednou, ale to se týká tohoto. Tak se omlouvám, protože to vzniklo z toho minulého jednání.
Děkuji, paní předsedající.
Tohle je špatný stav a já věřím, že se nám ho podaří narovnat.
Děkuji panu poslanci Kudelovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - pane ministře? Není tomu tak. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti zamítnutí? Návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na jiný výbor, kterému bychom přikázali tento tisk? Není tomu tak. Máme tedy rozhodnuto o tom, že tisk 751 byl přikázán rozpočtovému výboru.
Já vám děkuji, pane předsedající. Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. Komu by mohlo vadit, aby zástupci zaměstnanců byli nominováni ze zákona do dozorčích rad? Chceme skutečně naplňovat to, co si tady říkáme, a teď nemyslím jenom tady na tomto orgánu, ale i na jiných institucích, kde máme plná slova o tom, že je potřeba určitá participace zaměstnanců formou touto, to znamená prostřednictvím dozorčích rad, prostřednictvím kontrolních orgánů? Já si nemyslím, že by nám to mělo vadit. Nebo se nám to nelíbí? Otázka je, v jaké velikosti. To není dogma.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Grospič.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já už, kolegyně a kolegové, nechci o tom polemizovat, ale uvědomte si, nebo uvědomme si my všichni, že obchodní zákoník tady působil téměř 20 let a nepřinesl žádné větší problémy. Má to své hluboké opodstatnění. Byl bych rád, abychom se prosím vás oprostili od demagogie, od slov, která tady hovoří o znárodňování nebo o tom, že by také mohli zaměstnanci diktovat svému zaměstnavateli, co s tou firmou má dělat. A zrovna tak jako odbory zastupují zájmy zaměstnanců, tak třeba Hospodářská komora zastupuje část zájmů zaměstnavatelů.
Já musím zareagovat na předřečníka. Jestliže rozumný zaměstnanec ví, jak je to blahodárné, když tam má zástupce zaměstnanců, tak proč to neudělá dobrovolně? Proč mu to musíme ukládat nějakým zákonem? Když je rozumný, chce prosperovat, udělá si to sám.
Nyní pan poslanec Gabal, připraví se pan předseda Hamáček.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Kolegyně, kolegové, ale těch hloučků, které diskutují, je tady skutečně velké množství. Jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí.
Já jsem možná neposlouchal dobře, tak jsem se chtěl zeptat jenom předkladatelů, jestli disponují stanoviskem zaměstnavatelů.
Prosím.
A já abych všechny ty, kteří tvrdí, jak ty odbory jsou škodlivé, pozval do Mladé Boleslavi do Škodovky, kde je velmi vysoká odborová organizovanost.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš, připraví se pan poslanec Faltýnek.
Děkuji za slovo. Samozřejmě že se to vyřeší hlasováním, ale kolegové, tady je vedena rozprava, jako kdybychom se vrátili do 19. století a neměli za sebou nějakých 150 let řekněme vývoje, kdy si zaměstnanci a zaměstnavatelé vyříkávali, kde je přesně jejich role. Samozřejmě že kdysi byla pitoreskní představa, že osvícený majitel továrny povolá k rozhodování zaměstnance, a byly to opravdu světlé výjimky. Vzpomínám, někdy kolem roku 1850 jistý majitel textilky v Manchesteru Fritz Engels se jmenoval, ale to už je dávno pryč. Ale to možná příštím zákonem. My tím nevybočíme nějakým revolučním či jiným způsobem divokým z toho, co existuje. Je to prostě součást civilizačního trendu.
Jako další vystoupí pan poslanec Faltýnek, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím.
Já jenom zopakuji pro jistotu to, co už jsem říkal, protože je evidentní, že se vzájemně vůbec, ale vůbec neposloucháme. Je to prostě o tom, jestli chceme ze zákona nařídit soukromým firmám, aby měly v dozorčích radách třetinu zastoupení zaměstnanců. O tom rozhodneme určitě hlasováním.
Také děkuji.
Tam je sedm odborových svazů a téměř každý rok, tento možná byl výjimkou, se tam odehrávají ostré spory, především o platy zaměstnanců a další záležitosti. Když tam nastoupil Martin Jahn, bývalý místopředseda vlády, který do té doby chválil odbory, tak odboráři pochodovali městem, vyhrožovali generální stávkou a pěli poměrně vulgární písně na jeho adresu. Ta situace se každým rokem opakuje. Takže toto je idylická situace v mladoboleslavské Škodovce.
Ostatní návrhy v tuto chvíli komentovat nebudu. Doufám, že ve třetím čtení bude ten zákon podpořen se zachováním těch klíčových pravomocí, byť s určitou modifikací podle návrhů z výborů a zde ve druhém čtení tak, aby se nám podařilo naplnit záměr zlepšit ochranu lidských práv v České republice.
Není tomu tak. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Nemá zájem o slovo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Dále, pověřuje předsedu výboru, aby předložil tohle usnesení prostřednictvím zpravodaje, což činím, atd.
Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne.
Možná to stihneme, možná to bude trvat pár minut navíc. Děkuji za podporu a pochopení.
Já samozřejmě o vašem návrhu dám hlasovat. Navíc zazněl procedurální návrh. Všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. My tedy budeme pokračovat dalším bodem jednání a tím je bod Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Vladislav Vilímec.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Byl to také poslanecký návrh. Takovými hlavními protagonisty toho návrhu byla paní poslankyně Orgoníková a paní poslankyně Dundáčková. Původní vlastníci totiž již dávno zemřeli a děti jako jediní z kategorie oprávněných osob již také ve většině případů přesáhly 80 let svého věku a identifikovány jsou již případy, kdy děti jako oprávněné osoby uplatnily přihlášku, dokonce jim bylo vyhověno, ale už se nedožily převodu peněz na jejich účet. Poslanecký návrh novely je tedy veden snahou odstranit tento rozpor s elementárním pojetím spravedlnosti v demokratickém právním státě a zahrnout mezi okruh oprávněných osob také vnuky původních vlastníků a případně i závětní dědice. Samozřejmě můžeme diskutovat - a jsem připraven diskutovat - o detailech našeho návrhu. Můžeme diskutovat o tom, zda rozsah rozšíření oprávněných osob je adekvátní. Také můžeme diskutovat o spíše extrémní domněnce vládních legislativců, zda náhodou text našeho poslaneckého návrhu by neumožnil odškodňovat jeden soubor majetku více než jednou. Jsem přesvědčen, že to nelze takto aplikovat. Přesto můžeme hledat na výborech ještě nějaké přesnější legislativní vyjádření. Tento návrh zákona je podáván z toho důvodu, aby byl naplněn původní záměr zákona odškodnit ty, kteří zanechali na Podkarpatské Rusi majetek. Proto žádám, vážené kolegyně a kolegové, o podporu dalšího projednávání tohoto návrhu ve výborech. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Usaďte se na svá místa, abychom mohli pokračovat v jednání. Vidím pana předsedu klubu ODS pana poslance Stanjuru.
Hezké dopoledne. Jedná se o tzv. české školy v zahraničí.
Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze a já tedy otevírám bod
Dobrý den všem. Návrh zákona totiž v reakci na současný nepřípustný vysoký výskyt nelegálního hazardu významně posiluje postavení jednotlivých správních orgánů příslušných oblastí hazardních her. Prostřednictvím vznikajícího monitorovacího systému, ale zejména i nyní výrazně diskutovaných blokačních opatření a dalších pravomocí jak Ministerstva financí, tak i Celní správy umožní nová úprava účinně předcházet nelegální činnosti. Návrh zákona o dani z hazardních her reaguje na otevření trhu s hazardními hrami subjektům se sídlem v zahraničí a na rostoucí využívání internetu v této oblasti. Dojde tedy nově i ke zdanění zahraničních provozovatelů a internetových provozovatelů. Jejich výše se mírně zvyšuje oproti současným sazbám. Tím se navrhované sazby přibližují sazbám v okolních zemích. Upozorňuji, že jakékoliv snížení sazeb oproti vládnímu návrhu by znamenalo snížení předpokládaného výnosu daně. Konečně se navrhuje zrušení přímých odvodů Českému olympijskému výboru.
Předpokládám, že se většina z vás seznámila důsledně s těmito 157 stranami textu. Národní regulátor, Česká národní banka, bude muset nejasnosti nejen vykládat, ale také podle tohoto zákona postupovat. Řada výhrad byla zapracována, řada byla osvětlena a v rámci připomínkování byla vysvětlení akceptována. Proběhla také řada konzultací s Ministerstvem financí, osobně jsem tyto konzultace řešil. Jedná se o tzv. související činnosti. Za zmínku stojí to, že v důvodové zprávě se lze mimo jiné dočíst, že jedním z důvodů pro odstranění těchto souvisejících činností je obava, že realizace takovýchto činností by znamenala zvýšené riziko pro stabilitu pojišťoven. Realita je ovšem taková, že na českém pojišťovacím trhu nejsou a nikdy nebyly indikovány v této oblasti žádné problémy. A je to opět, zdůrazňuji, jenom můj názor. Doposud Česká národní banka jako regulátor a dostatečný garant po důkladném zvážení udělovala pojišťovnám povolení k provozování i těchto souvisejících finančních služeb. Osobně se domnívám, že bychom měli tuto věc v rámci dalšího projednávání zvážit a klientovi, spotřebiteli, tak jako doposud nechat možná možnost vybrat si finanční službu u jím zvoleného subjektu na finančním trhu, který má odpovídající licenci od České národní banky. Bylo by dobré, kdyby nám bylo v rámci dalšího projednávání vysvětleno, proč tomu tak je. Širokou škálu všech těchto finančních produktů mohou dnes bez problémů nabízet i tzv. nezávislí zprostředkovatelé, o kterých bude řeč až v následujícím tisku. Problém také je, že neexistují jednotná pravidla pro distribuci finančních produktů na finančním trhu. V současnosti existuje regulace jen v některých sektorech a přitom není jednotná. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji Ladislavu Šinclovi a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Volného z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl z tohoto místa požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Žádný návrh k hlasování na vrácení nebo zamítnutí nepadl. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Má někdo jiný návrh na projednání v jiném výboru? Organizační výbor nenavrhl projednání v jiném výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Proto považuji za primární zdůraznit, že po zásazích na úrovni vlády dnes budeme hlasovat o návrhu zákona, který je nejen plně slučitelný s právem Evropské unie, ale především obsahuje komplexní právní úpravu provozování hazardních her v prostředí internetu, tedy tam, kde již dnes se odehrává jeho převážná část. Tímto způsobem budeme schopni zaručit ochranu českých hráčů, dosáhnout zvýšení daňového výnosu z této činnosti pro české veřejné rozpočty, a efektivně postihnout dnes běžně realizovaný nelegální hazard provozovaný na území České republiky. Vzhledem ke zcela zásadnímu celospolečenskému významu regulace této oblasti jsem zde již při zahájení prvního čtení vyzýval k nutnosti podrobit všechny tři předmětné návrhy zákonů důkladné analýze a v jejím rámci posoudit její dopady na společnost jako celek. Zájem na rychlosti přijetí navržené právní úpravy by zde neměl podle mého názoru převážit nad odbornou diskusí v rámci sněmovních výborů. V tomto směru mi dovolte určitou výtku předkladateli, tedy k Ministerstvu financí. Tomu se přes všechny politické deklarace nepodařilo předložit návrh nového zákona v termínu určeném vládou schváleným plánem legislativních prací. Díky prodlevám na straně předkladatele a ne úplně kvalitnímu způsobu zpracování tak byla vláda nucena původní návrh upravit. Tuto argumentaci nepovažuji za velmi šťastnou, a podle mého názoru možná i podrývá základy parlamentní demokracie. Právě díky tomuto tlaku pana ministra nebylo možné do návrhu zákona dopracovat celou řadu dalších potřebných instrumentů, které byly ze strany předkladatele odmítány nikoliv pro svou věcnou nesprávnost, ale s odkazem na nutnost renotifikace a možného oddálení vstupu celé regulace v platnost a účinnost. Díky tomuto přístupu se domnívám, že dnes budeme hlasovat o návrhu zákona, který sice představuje neoddiskutovatelný kvalitativní posun vpřed, nicméně mohl být mnohem lepší, přísnější a také účinnější. Nyní mi dovolte přistoupit ke konkrétním otázkám, na něž bude i po schválení tohoto zákona potřeba nadále dbát zvýšené pozornosti. Počty nelegálních přístrojů provozovaných v České republice tak díky dosavadnímu přístupu Ministerstva financí rostou exponenciálním tempem. Nový zákon v tomto ohledu nepřináší žádný posun a je tak zřejmé, že problém nelegálního hazardu v podobě kvízomatů a podobných zařízení provozovaných na území našich měst a obcí bude nadále velmi ožehavý. Druhým bodem, který podle mého názoru stojí za zvýšenou pozornost i po schválení nového zákona, je proces budování centrálního technického informačního systému pro dozor nad provozováním hazardních her. Tento informační systém by měl nejen sloužit k monitorování veškerých sázek, ale zároveň má sloužit ke sběru údajů o všech hráčích hazardních her. A to prosím vše v situaci, kdy se pan ministr často chválí svou schopností zajistit všechny tyto činnosti svými experty, pracujícími přímo na Ministerstvu financí.
Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale hladina hluku je příliš vysoká. Prosím všechny, aby nediskutovali a poslouchali.
Na Ministerstvu financí je podle mého názoru přece expertů a odborníků více než dost. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dnes budeme hlasovat o návrhu zákona, který představuje, jak jsem již v úvodu řekl, v mnohém vykročení správným směrem. Z tohoto důvodu budu i já i mí kolegové ze sociální demokracie pro něj hlasovat.
Takže si založím bezpečnostní agenturu.